Jakmile se ustálí počet přihlášených, zahájím hlasování číslo 135, ve kterém budeme rozhodovat o zamítnutí předloženého senátního návrhu zákona o sociálních službách... Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 135: z přítomných 146 poslanců pro 67, proti 76, návrh nebyl přijat. Budeme tedy rozhodovat o přikázání výborům k projednání. Není tomu tak. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 136: ze 149 přítomných pro 147, proti nikdo.
Navrhuji to přikázat rozpočtovému výboru.
Kdo další? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 137: z přítomných 149 pro 85, proti 10, návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán dále výboru rozpočtovému. Konstatuji tedy, že garančním výborem je výbor pro sociální politiku, dalším výborem, kterému byl tisk přikázán, je výbor rozpočtový.
Další přihlášky do rozpravy v tuto chvíli nemám.
Takže není pravda to, co říká pan ministr, že neřeší volby prezidentské, zákon o volbách prezidenta republiky je tímto návrhem měněn. Tudíž ta věc, o které se mluvilo, se tam dala klidně změnit.
Ještě nějaké reakce nebo vystoupení z publika? Teď už tedy opravdu rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. V tom případě návrhy na vrácení nebo zamítnutí nebyly předloženy, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Děkuji. Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Prosím. Ptám se, jestli jsou ještě nějaké jiné návrhy. Jestli tomu tak není, tak vás tedy poprosím o dokončení přihlášení, a až se nám počet ustálí, tak budeme hlasovat. Návrh byl přijat. Nemám jiné návrhy. Návrh byl přijat. Tím projednávání bodu končím. Ale počkám, až bude v sále trochu klid, než dám panu poslanci slovo. Kolegové, prosím, trochu klidu, začínáme nový bod. Tak, prosím, pane navrhovateli, jestli vám to takto stačí.
Tak, děkuji. Posléze došlo k situaci, že návrh zákona nebyl schválen jako celek, vláda se opět sešla, do měsíce předložila nové znění, do kterého zapracovala všechny poslanecké návrhy, které byly do té doby schváleny, s výjimkou jediného návrhu zločinného poslance Bendy na vyhrazené prostory určené ke kouření. Proto se skupina poslanců rozhodla navrhnout zmírnění, které spočívá de facto ve třech, respektive čtyřech bodech.
Zahájil jsem hlasování číslo 134 a ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Předložený návrh uvede senátor Vladimír Plaček, kterého mezi námi vítám. Pane senátore, hezký den. Pane senátore, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pěkné dopoledne. Tento senátní návrh zákona má odstranit zjevnou nespravedlnost a jsme přesvědčeni o tom, že také přímou diskriminaci osob se zdravotním postižením, které pobývají v pobytových zařízeních sociálních služeb. Jedná se o příspěvek na mobilitu, který tito lidé by měli obdržet, nicméně úřady práce ho buď nepřiznávají, anebo odebírají. Lidem, kteří se stejným zdravotním postižením pobývají ve svém vlastním sociálním prostředí, tento příspěvek na mobilitu je běžně přiznáván na základě čestného prohlášení, že tento příspěvek využívají na svou mobilitu. Tu si musí zaplatit ze svých vlastních finančních prostředků. Hledět do čtyř stěn a čekat na smrt? Pobytové zařízení sociálních služeb s tím nemá absolutně nic společného. Rozhodně to s tímto vůbec, ale vůbec nesouvisí. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl jsem vás požádat o podporu tohoto zákona.
Senát návrh schválil na své 12. schůzi dne 15. února tohoto roku. Nám byl postoupen o několik dní později. Navrhovaná právní úprava má umožnit čerpat příspěvek na mobilitu zdravotně postiženým osobám, kterým je poskytována pobytová sociální služba podle zákona o sociálních službách, za stejných podmínek jako osobám zdravotně postiženým, jimž pobytová sociální služba poskytována není. Tím má být podle předkladatele odstraněna zjevná a nedůvodná diskriminace jedné skupiny příjemců příspěvku na mobilitu oproti jiné. Vláda na své schůzi 21. března tohoto roku zaujala k návrhu nesouhlasné stanovisko. Podle názoru vlády je rozdíl v přístupu k příspěvku na mobilitu mezi dvěma skupinami příjemců odůvodněný, protože reaguje na jejich zcela rozdílnou situaci. Potřeba dopravy pro tyto osoby je proto spíše nahodilá.
Hlasovali jsme tak, jak jsme hlasovali. A já si myslím, že ano, my jsme si uvědomovali, že toto je velmi ostrá záležitost. Tak to prostě bylo! Nebo ti, kteří by chtěli, jsou majetní, tak se odkrývat nechtějí. Lidská závist je nekonečná. Já si myslím skutečně, že... Já osobně si myslím, že tento zákon je nadbytečný, ale nechci tady vyvolávat polemiku, protože řada lidí si myslí, že není. Na druhou stranu když se podíváte na četnost podívání se do těch registrů, tak budete opravdu překvapeni, že to není tak velká četnost. A my tady trošku z voličů děláme blbce. Protože volič přece má svoji hlavu a volič zvolí toho, o kom je přesvědčen, že tu práci bude dělat dobře, že má nějaké morální zásady, má prostě na to, aby tu funkci vykonával. Znovu říkám, nejsem zastánce tohoto návrhu zákona, ale zlehčení podporuji.
Já bych chtěl reagovat na vystoupení Martina Kolovratníka. On to neřekl celé. Tak já se zeptám, je to řečnická otázka, pana poslance Kolovratníka, jestli si pamatuje, kolik poslanců z hnutí ANO vystoupilo v rozpravě. Důležitá otázka je, kdo ty paragrafy napsal a předložil do Poslanecké sněmovny. A to je celé. Takže říct: Vy jste byli pro! Ano, to ví každý. Není důvod. Varovali jsme proti centralizaci toho registru. Říkali jsme: Nechme to, jak to je. Nesahejme do povinností, které mají komunální politici. V zásadě to funguje.
Já jsem tady sice ve Sněmovně nováčkem, ale prošla jsem si tehdejší debatu a prosím pěkně, nebyl v ní snad jediný příspěvek, který by se netýkal Andreje Babiše. Problematice ochrany soukromí členů samospráv se nevěnoval nikdo. Podotýkám nikdo! Takže dámy a pánové, vy jste v rámci antibabišovského tažení schválili zákon, který ohrožuje soukromí nad rozumnou mírou a odrazuje slušné lidi od komunální politiky. Nyní to napravujeme a hodinu o tom debatujeme.
Děkuji za slovo. Já bych to chtěl jenom shrnout za náš klub. My jsme také souhlasili s tím, že ten zákon má být nějakým způsobem proporční a že se nemá týkat nejmenších obcí. Ostatně kdokoli si může udělat server, kde zplnomocní ostatní občany, aby si jeho jménem dávali ty žádosti. V tomto případě to bude zcela legální. Myslím, že to celkem odráží vůli této Sněmovny.
Děkuji.
A nesouhlasím s ní, že za to, že se ten zákon přijal, může pan premiér v demisi Babiš. A děkuju za to, že tleskali, a tím pádem ho podpořili.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Tady se mluví o sprostých podezřelých a já si jako poslanec také můžu připadat jako sprostý podezřelý. Ale o tom jsem mluvit nechtěl. Já jsem chtěl reagovat na svého kolegu Ivana Adamce, který tady předestřel takovou nějakou situaci. Starostové začnou skládat funkce, nebude chtít nikdo kandidovat a co se stane? Kdo bude řídit obce? Přijde úředník z Ministerstva vnitra a na něj se vztahují taky tato omezení? On se také bude svlékat? Já se omlouvám za neznalost, já jsem se tím zákonem, přiznám se, tolik nezabýval - ale je tam tento člověk zmíněn?
Děkuji.
Dobrý den, kolegyně, kolegové. Já jsem nechtěl vystupovat, ale když to tady slyším, tak si říkám: To máme tady zase blábolů! Proč ten zákon vznikl? To byl vzkaz tradičních politiků těm, kteří něco v životě dokázali, udělali: Nelezte sem! Protože jinak si na vás posvítíme a svlíkneme vás do naha! A taky to tak dneska dopadá. Nechtějí pomáhat. A právě oni by mohli něco změnit na těch vesnicích. Takže to je to, co nám ten zákon přinesl a co jsme schopni kontrolovat. Takže vám to řeknu: Nejste schopni zkontrolovat díky těm hlášením vůbec nic! Protože pokud byste chtěli něco zkontrolovat, tak by tam musely být odpisy, muselo by tam být vyřazení majetku, abyste vůbec došli k tomu, co ten dotyčný účtoval a co nabyl a co pozbyl. Je to k ničemu a nikomu to neposlouží. Jenom to odradí ty slušné a pracovité, aby pro nás všechny chtěli něco dělat.
Pan zpravodaj si nepřeje, paní zpravodajka Kořanová také ne. Jenom avizuji, že po odsouhlasení procedury si poslanecký klub ANO bere přestávku 10 minut.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, procedura bude probíhat stylem: Bude se hlasovat nejdříve návrh A bude se hlasovat o návrhu A jako celku. Hlasovat o návrzích D3 a D4 také poslance Nachera, poskytování informací o žadateli, společně jedním hlasováním. Poté návrh C pana poslance Raise. A návrh E pana poslance Michálka vlastně bude stažen, o tom se bude hlasovat na začátku.
Zeptám se, zda chce někdo vystoupit k návrhu procedury. Je proti tomu nějaká námitka? Nikoliv. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Nyní tedy vyhlašuji 10 minut přestávku na jednání klubu ANO.
Mám tady nejdříve faktickou poznámku od paní poslankyně Válkové. V tom případě tady mám dvě omluvenky. Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jménem poslaneckého klubu žádám o přestávku v délce 30 minut na poradu klubu.
Prosím, pane poslanče.
On vyvrací moje argumenty, nebo argumenty těch, kteří s jeho návrhy nesouhlasí. Já nebudu činit opak, vyvracet vyvrácené, nebo něco takového. Spíš jenom připomenu tři věci. To je možno celkem i chápat. To je velké nebezpečí. A konečně poslední moje připomínka.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Není dobré poslouchat do nebe volající věci.
My víme, že potřebujeme řešit určitý segment ve společnosti, který prostě nemá finanční prostředky na to, aby si mohl zajistit soukromé jesle, aby si mohl zajistit soukromé hlídání, a potřebuje ho zajistit jiným způsobem. A my dnes hledáme způsob, jak poté, co ty jesle byly zrušeny. Že to bylo neobratné, to je možná pravda. Na druhou stranu ale znovu říkám, nemůžeme zapomenout a nemůžeme pominout to, že ty peníze, které do toho budou investovány ze strany státu, to budou peníze investované do dětí. Je to investice, která si myslím, že se vyplatí.
Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Ventruby.
Byly tady názory chránící rodinu, chránící ty, kteří to mají vyučovat nebo se starat o ty děti, a těch dětí samotných. Jde to napříč podle mě, tento problém, politickým spektrem. Kluk byl v jeslích a ve školce do půl sedmé, na plotě sám, já jsem pro něho chodil.
Já se omlouvám, pane poslanče, čas faktické poznámky vypršel.
Pokud jde o dvouleté děti, považuji tento návrh za oprávněný. Stejný názor sdílí lidé z praxe, se kterými jsem se setkala, ale i ti, kteří se podělili o své zkušenosti na veřejném slyšení v Senátu. Učitelky, dětští psychologové, speciální pedagogové a další, kteří zde vystupovali, jednoznačně potvrdili naše argumenty, které jsme říkali už v minulém volebním období. Připomínám, a to velmi důrazně, že jsme v minulém volebním období jako komunističtí poslanci pro tuto novelu nehlasovali. Dvouleté děti potřebují úplně jinou péči, jak už tu bylo zmíněno. Jiný denní režim, jiné prostředí, jiné požadavky na bezpečnostní a hygienické předpisy. Je to o vývojové psychologii a tu nijak neovlivníme žádnou vyhláškou ani zákonem. Ve třídě mateřské školy, kde bývá i 28 dětí, se tyto děti ztrácejí. Vhodné to není samozřejmě ani pro předškoláky, kteří se zase potřebují připravit na vstup do základních škol, a to především se vším všudy. Obdivuji učitelky v mateřské škole. Musí zabezpečit kvalitní předškolní vzdělávání, zároveň se starat o ty nejmenší mrňousky a ještě nyní v důsledku nesmyslu zvaného inkluze věnovat individuální péči dětem s nejrůznějším druhem a stupněm postižení a do toho vyplňovat hory papírů. Vadily jesle. Bylo tu už o nich hodněkrát mluveno. Dobře, můžeme tomu říkat jinak, třeba miniškolky, mikrojesle, dětské skupiny, které by byly zaměřeny na děti do tří let. Bohužel došlo i k situaci, že ač učitelky v mateřských školách vůbec nejsou z přijímání dvouletých dětí nadšené, často je k tomu nutí existenční důvody. Jak přiznaly některé ředitelky, kvůli financování byly postaveny před rozhodnutí buď propustit učitelku, nebo přijímat dvouleté děti. Všechny se však shodují na tom, aby se snížil počet dvouletých dětí na jednu učitelku. Ze všech důvodů, jež jsem uvedla, bych se proto přikláněla k podpoře návrhu zrušit povinnost, ale zachovat možnost dvouleté děti přijímat. Na druhou stranu však nepodporuji druhé dva návrhy obsažené v této novele, to znamená zrušení povinné předškolní docházky od pátého roku věku dítěte a zrušení bezplatného pobytu v posledním ročníku mateřské školy. Pokud jde o povinné předškolní vzdělávání rok před vstupem na základní školu, považuji ho za potřebné. A i když vím, že stejně většina předškoláků do mateřské školy chodí, je však určité procento dětí, které zůstávají doma, a přitom právě ony potřebují mateřskou školu jako sůl. Děkuji za pozornost.
Děkuji. V obecné rozpravě dále vystoupí pan poslanec Svoboda, připraví se pan poslanec Luzar. Prosím, pane poslanče.
Hezký dobrý den, pane předsedající, hezký dobrý den, pane ministře, dámy a pánové. Já s poměrně velkým údivem sleduji celou tu diskusi celý ten den, protože ten spor je vlastně postaven úplně na hlavu. Tady je spor o to, jestli mají děti chodit ve dvou letech do školky, nebo jestli mají být povinně v předškolní výchově v posledním roce. Ale nikdo neřeší problém, jak odstranit ty problémy, které to v sobě má. Jenom ke kolegovi Staňkovi, k jeho poznámce o volebním právu žen. Ony ho v roce 1919 skutečně dostaly, ale to právo neříká, že k těm volbám musí chodit. Jen dostaly to volební právo. Já naprosto souhlasím s každým, kdo tady říká, že dvouleté dítě ve školce je problém. Tady se kdekdo chlubil tím, jaký má vztah a zkušenosti s dětmi. Já mám dětí celkem pět a něco o tom vím, protože mám ještě nějaké děti, které jsou blízko těmto zařízením nebo jsou v nich. Školka je terminologicky, češtinářsky je totiž malá škola. Dvouleté děti skutečně ještě v mnoha případech nejsou schopny žít bez plenek. Je samozřejmé, že učitelky ve školkách jsou připravované, vzdělávané na něco jiného.
Musím vám k tomu říct, že čeští lodníci na rozdíl od těch zahraničních jsou absolventi učiliště, mají často střední vzdělání v tomto oboru, což je velmi ojedinělý obor v celé Evropě.